Evropská unie přednostně dává dotace pro malé a střední zemědělce a pro malé a střední výrobce v potravinářském průmyslu. Musím říct, že jsme opravdu jedni z mála, kteří krátíme minimálně dotace pro velké zemědělce i pro velké potravinářské firmy. Můžeme zajít jenom kousek tady do Rakouska, do Polska, Maďarska či Německa. Tam si myslím, že by měly směřovat tyto dotace.
Investoři a poskytovatelé služeb se musí řídit místními předpisy. Rozhodně se zachovává i naše právo regulovat ve veřejném zájmu, ochrana veřejných služeb a ostatní základní principy, na nichž je postavena Evropská unie. Další podrobnosti o CETA jsme představili již 25. ledna na prezentaci v hospodářském výboru, který ve svém usnesení podpořil co nejrychlejší ratifikaci dohody. Všichni poslanci jsou rovněž zváni 13. března na celodenní konferenci k implementaci CETA, na níž bude příležitost se setkat s hlavním vyjednavačem v EU Maurem Petriccionem a zástupci kanadské strany.
Děkuji panu ministrovi. Tak poprosím kolegy poslance, kdo je schopen se toho ujmout? Tak pan poslanec Milan Urban. Budeme tedy hlasovat nejprve o změně zpravodaje z pana poslance Fichtnera na pana poslance Urbana. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje. Návrh byl přijat.
Pokud samozřejmě budou dotazy, tak se k nim rád vyjádřím.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, vážení kolegové, vážené kolegyně, abych i já vyjádřila svůj postoj k této projednávané smlouvě. Tato smlouva je totiž zcela v rozporu s právním státem, demokracií a lidskými právy.

Rovněž by riskoval rostoucí nerovnosti. Jsme všichni pro tvorbu kvalitních pracovních míst.

Zelení byli silně kritičtí vůči způsobu, jak byl postup a jak bylo manipulováno s ohledem na CETA. Mluvčí Greens řekl: Dnešní rozhodnutí zdůrazňuje opět mnoho důvodů, proč jsme se připojili k nevládním organizacím a občanským společnostem v oponování CETA.

Smlouva nového typu, naprosto ojedinělá smlouva, kterou začíná nová éra. Já bych chtěl poprosit všechny výbory, které si teď odhlasovaly, že to nechtějí projednávat, aby se tím tématem přece jenom dobrovolně zabývaly. Jde i o pracovní místa ve vašich městech a obcích. Jde o ratifikaci zásadního významu. Neboť neexistuje svobodný a rovný trh, pokud se o něj sami nebudeme aktivně snažit.
Byla ukončena obecná rozprava, pane předsedo, omlouvám se. Ukončen bod a po skončení bodu s přednostním právem pan ministr.
Proto si myslím, že Kanada byla ideální na vytvoření právě takovéto dohody nového typu. Takže přeji hodně štěstí.
Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Já jsem čekal, že se pan ministr Zaorálek zastane sociální demokracie, protože když se podíváte na hlasování v Evropském parlamentu, tak spolu s našimi zástupci tam proti té záležitosti hlasovali i europoslanci za sociální demokracii. Znamená to tedy, že podle logiky pana kolegy Laudáta této zemi škodili, škodí a budou škodit také sociální demokraté? A teď, prosím vás pěkně, odhlédněme od toho, co se děje teď v této vládě a tak podobně, ale z toho dlouhodobějšího hlediska.
Poprosím o zklidnění hluku v sále.
Děkuji, pane předsedající. Vlastně pan ministr promluvil. Já si tedy dovolím přetlumočit to, co vám chtěl pan předseda zahraničního výboru říci.
Tento materiál uvede ministr zemědělství Marian Jurečka.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté. Zároveň podporou vytváří předpoklady k udržování osídlené a kulturní krajiny a rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí. Dotační programy navazují již na osvědčené programy, které byly založeny předešlými vládami. Programy byly analyzovány a shledány efektivními. V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferovaná živočišná výroba. Takže prosím pěkně, nedělejme demagogii, ale uvědomujme si realitu těchto čísel. Tolik na diskusi kontra velcí nebo malí a podpora, jestli tady je nastavena férově či není, to je potřeba všechny tyto věci tady shrnout. Ale zapomněl si uvědomit jednu věc. Kapitola pro závlahové zařízení je nastavena tak, že v každém roce za mého působení vždy případy navýšení této kapitoly uspokojujeme všechny žadatele ze strany zemědělců. Takže opravdu je to naše priorita, jenom se zapomíná, že není financována pouze z národních zdrojů, ale ještě z těchto dvou operačních programů. Byla tady zmíněna trošku vysmívaná podpora nevládních neziskových organizací v oblasti evropské integrace. Rád všem vysvětlím, proč tady tato podpora je zařazena. Protože i ty mají své struktury v rámci bruselské administrativy, i ty mohou výrazně pomoci. Proto je tady tato podpora. To není vyhazování peněz oknem, ale je to opravdu smysluplná záležitost. To je ještě výhoda, která je tady pro malé zemědělce.
Nejprve pan poslanec Petr Bendl, po něm pan poslanec Stanjura, po něm paní poslankyně Pěnčíková.
Děkuji za vaši veřejnou podporu potravinových bank, určitě se na to budu ptát a pro to nebudu zneužívat tuhle chvíli. Ale co musím připomenout, a pane ministře, vy byste to měl vědět: Finanční prostředky čerpané v roce 2013 a 2012 a 2011 až do roku 2007 zpátky se domlouvaly kdy? V roce 2005, pane ministře, a vy to musíte dobře vědět, že tady operujete a chlubíte se něčím, co ke chlubení není. To domlouvali vaši předchůdci. Jestliže teď tady tvrdíte, že tři roky před dojednáváním podmínek nového finančního období už to strašně potřebujete, protože se to domlouvá, tak vy v okamžiku, kdy něco čerpáte už v roce 2015, 2016, tak prostě... a ještě sám přiznáváte, že nečerpáte úplně, tak prostě to domlouvali vaši předchůdci. Takže se chlubíte cizím peřím. Nicméně když se podíváte na průměrnou hodnotu jednotlivých projektů, sám pochopíte, že se pomáhá spíš těm větším. A i ty velké podpory, které se tady navrhují, na to prostě ti malí nedosáhnou. A už pro ty střední je to obrovská zátěž. A k tomu, co tady ještě padlo předtím. Přeci nikdo neříká, že to jde bez dotací v okamžiku, kdy jsou ty dotace v Polsku, na západě, na severu, na jihu i na východě. To prostě je nám všem jasné. A stačí, když jim budete naslouchat, pane ministře.
Pan ministr zemědělství říká, že se v této chvíli vyjednávají nové operační programy. Já bych chtěl vědět, které nové operační programy se dojednávají, kolik jich je, kdo tam vyjednává. Nemyslím to pejorativně. A není to skutečně to pejorativní a negativní. To je poměrně jednoduché. A když dostanu uspokojivé odpovědi, pak můžeme klidně říct ano, je to správně, i tyto organizace a tito konkrétní lidé pomáhají hájit národní zájmy, pomáhají hájit pozici české vlády a pak je to v pořádku.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Pěnčíková, s přednostním právem pan ministr, po něm řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera.
Možná že má pravdu. Já jako starosta obce Bolatice mám zkušenosti s dotacemi od roku 2002, kdy začaly první dotační tituly z programu SAPARD. Dneska to je hromada papírů, štos papírů, protože existuje hromada úředníků, kteří to kontrolují. Takže pokud se nezjednoduší dotační podmínky pro jednotlivé dotace, tak ti malí, ať už to jsou zemědělci, nebo malí výrobci, nikdy o ty dotace nebudou žádat, protože se jim to nevyplatí.
Já vám děkuji, pane poslanče. Možná by bylo vhodné upřesnit, že budeme hlasovat pouze o tom, že berete na vědomí - jestli máte zájem potom. Já vás poprosím pak třeba v podrobné rozpravě, abyste to zopakoval. Technickou. Ano, v tom případě prosím. Já vám děkuji za dodržení času. Ještě tady mám faktickou poznámku - pan poslanec Kubíček, faktická? To byl asi nějaký překlep, takže odmazávám.
Fakt to ruší! Ve státním rozpočtu je na retenci vody v krajině určeno 100 milionů korun. Poměřte to 111 miliony korun na poradenství. Co je asi pro ministra zemědělství důležitější? Retence vody v krajině, nebo poradenství? Podle mě je to jasné, co je priorita. Padají výdaje na oblast vodního hospodářství celkově a zároveň jsou tady priority, které jsou jiné. V kapitole Ministerstva zemědělství je podpora neziskovým organizacím ve výši 140 milionů korun. A má pravdu pan ministr v jedné věci, ano, je tam řada programů, které se nastavily v minulosti, a je dobře, že tam jsou, a je dobře, že jsou na ně finanční prostředky, abych byl spravedlivý: podpora včelařství, podpora kapkové závlahy, podpora restrukturalizace ovocných sadů, zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat, nákup plemenných zvířat. Už jsem říkal 30 milionů korun a je tam podpora 20 milionů korun na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Nákup hmotného majetku za 20 milionů korun v letošním roce. Co tedy chcete nakupovat? Víte, něco jiného říkáme, a pak když se podíváme na ta čísla, tak je zjevné, že něco jiného děláme!

Máte možnost samozřejmě závěrečného slova, pane ministře, jestli máte zájem. Ano, takže je to vaše.
Ale je pravda, že pokud bychom tuto dohodu činili, tak by byla také doprovázena tou dohodou o strategickém partnerství mezi Spojenými státy a Evropou a Evropskou unií, což zřejmě tedy nenastane. Dokonce ta CETA se pokládá za takovou průlomovou dohodu nového typu. V případě tedy dohody mezi Evropou a Spojenými státy se zřejmě už - nebo to bude trvat zřejmě delší dobu a my se tady toho projednávání asi tak brzy nedočkáme. O tom bychom se mohli tedy ve výborech pobavit, o tom, v čem je ten nový charakter. Protože my tady máme nyní možnost vstoupit do prostoru, které ty ostatní země budou do určité míry opouštět. Myslím si, že praktický příklad by byl nejlepší ukázkou toho. Pokud by to šlo úspěšně a my jsme to skutečně schválili v těch národních parlamentech poté, co to schválil Evropský parlament, tak ten předpoklad byl, že ta dohoda by mohla být hotova - v roce 2017 by se vlastně mohla spouštět, pokud by to takto rychle šlo, jak se předpokládalo. A pak si myslím, že ty výsledky nejlépe ukážou, jak vlastně bylo šťastné, pokud se ve Spojených státech od podobného typu dohod začalo ustupovat. Jsem přesvědčen, že to je výhodné pro Českou republiku i pro celou Evropskou unii. A co se týče České republiky, tak o tom vůbec nepochybuji. Takže já doufám, že i ta debata v tomto parlamentu a ve výborech povede k tomu, abychom ji podpořili.
Děkuji, pane ministře. Prostor pro závěrečné slovo má i paní zpravodajka, jestli má zájem. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Prosím vás, jestli jsem někoho vynechal, má ještě někdo jiný návrh na přikázání výborům? Pan předseda Laudát s přednostním právem.
Dámy a pánové, sami známe postoj KSČM k jakékoliv smlouvě, která nespadá do bývalého regionu, který ovládal Sovětský svaz.
Jenom jsem chtěl v té obrovské plejádě, aby nezanikl evropský výbor.
Nebudeme o tom hlasovat.
Dotace přes agentury pro malé zemědělce. Ještě se vrátím k malým zpracovatelům.
Děkuji panu poslanci Paverovi. To byl zatím poslední přihlášení do všeobecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje.
Děkuji za slovo. Já také děkuji.
Děkuji panu zpravodaji za přednesení návrhu usnesení. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Návrh usnesení byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo přijato. Dalším bodem našeho jednání je bod Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit komplexní hospodářskou a obchodní dohodu s Kanadou, která je známá pod zkratkou CETA. Tato dohoda byla několikrát skloňována v minulých týdnech a v minulých hodinách v souvislosti s dohodou o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou. Během projednávání několikrát zaznělo, že CETA by měla uškodit našim občanům a české ekonomice. To bych nyní rád uvedl na pravou míru. Podle mého názoru je CETA jedna z nejlepších obchodních dohod, kterou Evropská unie a Česká republika jako její člen od svého vzniku sjednala. Úrovní ambicí a svým rozsahem výrazně usnadňuje obchod, podporuje ekonomický růst a posiluje partnerství s naším blízkým spojencem. V podobném duchu se vyjádřil také Evropský parlament, který jasnou většinou dal souhlas s ratifikací dohody. Spolu se samotnou dohodou vám předkládáme také národní dopadovou studii, kterou si nechalo Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovat. Ta podrobně popisuje, jaký vliv bude mít CETA na českou ekonomiku a také jaká očekávání mají od dohody některé české firmy. Studie je veřejně dostupná na webových stránkách. Každý občan si ji může přečíst, stejně jako celý text dohody, který byl zveřejněn více než půl roku před podpisem CETA. Nyní bych ovšem rád zmínil alespoň několik nejdůležitějších faktů, proč je taková mezinárodní dohoda výhodná i pro Českou republiku. Nabízí nové exportní příležitosti pro naše podniky, tím pádem přináší nová pracovní místa a přispívá k hospodářskému růstu. Zdraví naší ekonomiky přímo závisí na schopnosti prodávat naše produkty a služby mimo Českou republiku. Dohoda CETA mimo jiné odstraňuje cla u všech průmyslových výrobků, což pomůže především automobilovému sektoru, výrobcům pneumatik nebo zdravotnické techniky. Zároveň ale přináší ještě zásadnější výhody v oblasti netarifních bariér. Právě jejich odstranění je totiž klíčem, jak usnadnit a výrazně zlevnit vzájemný obchod. V mnoha odvětvích bylo dohodnuto vzájemné uznávání certifikace výrobků, což jsou obvykle zdlouhavé a nákladné procesy, kvůli nimž firmy často rezignují na pokusy vyvážet zboží mimo Evropskou unii. V případě služeb máme významný potenciál v oblasti stavebnictví, informačních technologií, dopravy nebo distribučních služeb. Tento dokument je závazný pro výklad CETA, nicméně není přímou součástí dohody.
Budeme pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny, a to pevně zařazeným bodem, kterým je bod Ani nemám, co bych četl za omluvy...
Prosím o pět minut přestávku.
Výborně. Budeme pokračovat v přerušeném jednání v bodě č. 210, který jsem před chvílí uvedl. Pane ministře, máte slovo.
Já jsem se tady přimlouval za to, abychom ty dohody nesměšovali. Já si pamatuji, že minule tady ve Sněmovně zaznívalo, že bychom měli počkat na výsledek hlasování o těchto dohodách v Evropském parlamentu. Nicméně dnes vám mohu sdělit, že v té věci došlo k posunu od toho dne, kdy jsme se tím zabývali tady naposled. Plénum Evropského parlamentu skutečně projednalo obě dohody, jak tuto dohodu o strategickém, tak tu obchodní dohodu CETA, a udělilo souhlas 15. února. Evropský parlament udělil souhlas s dohodou CETA i s uzavřením té dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a Kanadou.
Děkuji, pane ministře. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji. Potvrdím slova pana ministra.
Já vám děkuji, paní zpravodajko. Já vám děkuji. Vaše dvě minuty.
Spíše než faktickou poznámku bych měl dotaz na pana ministra. Já jsem se chtěl zeptat, protože jsem v tomto směru neznalý - existuje nějaká dohoda o strategickém partnerství mezi státy Evropské unie a Spojenými státy?
Děkuji.

Tato formulace otevírá možnost pro vojenské intervence v zahraničí, ačkoliv se obě strany hlásí k dodržování rezoluce Rady bezpečnosti OSN a mezinárodního práva.

Zaznělo tady opakovaně, že malí zemědělci nežádají. To je ad jedna. Druhá věc, když jste říkal, je zřejmé, kdo především čerpá. To není dojmologie. Já vám rád ty rozborky pošlu na váš poslanecký klub. Pokud se tady hovoří o tom, co se vyjednává...